Za páté. Proč zvyšujete daně, když jste slíbili, že nebudete zvyšovat daně? Váš ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka řekl, že hodláte zvyšovat spotřební daně.
Děkuji za dodržení času. V tuto chvíli požádám o odpověď předsedu vlády Petra Fialu.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane předsedo, pokusím se na vaše otázky odpovědět. To je přece jasné řešení a na tom naše vláda intenzivně pracuje. Stojí to velké peníze, ale žádné řešení to není. To je náš závazek a to taky v průběhu volebního období uděláme a připravíme.
Chceme podpořit elektromobilitu v podnikání, připravujeme podporu certifikací, strategických technologií, které pomohou podnikům při získávání certifikátu managementu jakosti a produktových certifikátů. On se zase živě zajímá o to, co připravujeme my. Takže je celá řada věcí, které do budoucna připravujeme.
Já vám moc děkuji.
Vy jste tady mluvil o kompenzačním bonusu, který má ale 31. ledna končit. Tak bych se chtěla zeptat, protože jsem zaznamenala od pana ministra financí, pana Stanjury, že k prodloužení už by dojít nemělo, takže dle informací od vás k tomu prodloužení dojde u kompenzačního bonusu do dalšího období? A pak mám ještě další otázku: Jak konkrétně hodláte pomoci českým živnostníkům a malým českým firmám zasaženým astronomickým růstem ceny elektřiny a plynu? Jestli pro ně připravujete nějaký konkrétní program? Protože jde o to, že pokud je odběr elektřiny či plynu veden v režimu místa podnikání, nikoli soukromého místa k bydlení, nelze využít možnost požádat o příspěvek na bydlení.
Umožní to rozšíření programu Záruka 2015 až 2023 poskytovaného národní rozvojovou bankou. A my tam ještě máme neuzavřené určité technické věci, jak to uděláme tak, aby to pro ty podniky bylo co nejvýhodnější, jestli to budeme dělat přes komerční sektor, nebo jestli to budeme dělat přímo přes národní rozvojovou banku.
Já vám děkuji, pane ministře.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane nepřítomný ministře, nyní v době energetické chudoby a zvyšování cen téměř všeho se na mě obrací mnoho občanů, kteří se v důsledku dlouhých vyřizovacích lhůt ze strany lékařské posudkové služby dostávají do značných finančních problémů. Nedostatek posudkových lékařů vede totiž k tomu, že se nepřiměřeně prodlužují řízení především v oblasti nepojistného systému. Ta trvají mnohdy několik měsíců a to samozřejmě velmi negativně dopadá na kvalitu života osob, které o tyto dávky žádají. A musíme si říct, o jaké osoby se jedná. Jsou to zejména osoby se zdravotním postižením, s vážným onemocněním a o jejich rodiny a pečující. Minulá vláda se touto problematikou intenzivně zabývala, přijala mnoho opatření a považovala ji za velmi důležitou. Proto se ptám pana ministra: Jaký je aktuální stav lékařské posudkové služby, zda je tato služba v současné době personálně stabilizovaná, v jakých lhůtách se dnes o dávkách rozhoduje? Ale především, jaká konkrétní opatření Ministerstvo práce a sociálních věcí přijme, aby nedocházelo k dlouhým vyřizovacím lhůtám, které dostávají občany do nepříznivých životních situací?
Já vám také děkuji, paní poslankyně. Na vaši interpelaci vám bude odpovězeno písemně.
V těchto skladech došlo v říjnu a v prosinci roku 2014 k výbuchům dvou muničních skladů. Jako předsedkyně krizového štábu ORP Valašské Klobouky jsem se osobně zúčastnila evakuace tamních obyvatel a řešila jsem tehdejší situaci prostřednictvím krizového štábu ORP Valašské Klobouky. Proto jsem velmi kvitovala, že se tento zákon přijal.
Já vám děkuji, paní poslankyně, a požádám pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.
Už si nepamatuji přesně, jak to hlasování probíhalo, kdo byl proti, tak někteří obecně zpochybňovali tu vrbětickou kauzu z principu a bylo jim jedno, jak se lidem žije nebo nežije.
Myslím, že toto je zcela jasné, je to tam jasně napsáno. A neznamená to, že se nedá pohnout s nějakou položkou v rámci spotřební daně, nic takového jsme nikdy neřekli. Takže tady je to všechno jasné a žádný rozpor tu není. A to si myslím, že jsou jasná slova, a nejenom jasná slova, jsou to i jasné činy.
Vidím, že chce položit doplňující otázku.
Jediné, co jste snížili, byly slevy na dopravu pro seniory a studenty. A STAN vrátili část peněz. Ale důležité je, kdo a proč je sponzoroval, protože potom vidíme, čí zájmy hájí.
V tuto chvíli opět požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď na doplňující přednesenou otázku.
To máte pravdu, pane předsedo Okamuro. Já jsem opravdu neodpověděl na vaši otázku týkající se dodržování pirátského kodexu. Mě totiž to, co je v pirátském kodexu, fakt tak netrápí. Já se zajímám o to, aby dobře fungovala vláda, aby fungovala naše pětikoalice. Myslel jsem si, že o pirátský kodex se starají především členové Pirátské strany. Vidím, že se o to staráte i vy, což mě překvapuje, protože vás nepodezírám z toho, že byste se tajně stal členem Pirátské strany. Řešíme ceny energií a pomohli jsme těm, na které ty ceny energií dopadly. Pomohli jsme adresně, konkrétně, a lidé to pociťují a vědí o tom. To je inflace. To přece občané pocítí, protože se zbrzdí inflace a zbrzdí se znehodnocování peněz, které občany samozřejmě trápí. Vším tím se bude naše vláda zabývat. A ty sliby také dodržíme.
Nyní s další interpelací vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková. Děkuji paní poslankyni Margit Balaštíkové za přednesení ústní interpelace.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, děkuji za tu otázku, protože pokud někdo poslouchá opravdu pozorně názory ostatních i názory vlivných zájmových skupin, ať už jsou to zástupci zaměstnanců, zaměstnavatelů, profesní skupiny, reprezentanti podnikatelů, tak pokud to někdo je, tak jsem to já a naše vláda. My jsme se s profesními organizacemi vždy setkávali, i když jsme byli v opozici. Udělali jsme i něco, co nebývalo zvykem při přípravě programového prohlášení vlády, a to je, že jsme jednali se zástupci zájmových skupin, reprezentanty jednotlivých svazů, oslovili jsme je, nechali jsme je napsat připomínky, ty připomínky jsme s nimi vypořádali. Budeme samozřejmě v této politice diskuse a dialogu s vlivnými zájmovými skupinami postupovat. Zájmové skupiny samozřejmě mohou vyvíjet i nátlak. Tím neříkám, že to jsou nátlakové skupiny. To dokážu dobře rozlišit, i když zájmové skupiny jsou někdy i v odborné literatuře označovány jako nátlakové skupiny a nemyslí se tím nic negativního.
Chce pan ministr reagovat? Nyní tedy vystoupí se svou interpelací pan poslanec Aleš Juchelka. A připraví se pan poslanec Martin Exner.
Je samozřejmě známo, že úhradová vyhláška nebyla navyšována osm let, že je potřeba, aby například stravné v rámci pobytových služeb i cena za pobytové služby navýšena byla. Mnoho lidí tak skončilo v ústavní péči, poněvadž tu terénní zkrátka neufinancovali. V tuto chvíli je na stole ale navýšení úhradové vyhlášky, a to už od března tohoto roku. Ještě minulá vláda od roku 2014 navyšovala pravidelně dotace v rámci sociálních služeb.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsme přímými svědky toho, jak nám Rusko a různí trollové se snaží destabilizovat naši zemi a mást naše občany. Já bych se proto rád zeptal pana ministra vnitra Rakušana, jaké kroky plánujete, pane ministře, podniknout pro zachování bezpečnosti naší země, pro ochranu našich občanů před živou propagandou a dezinformacemi a jakým způsobem chcete komunikovat jednotlivé kroky boje s dezinformace v médiích. A v neposlední řadě, zaručíte zároveň občanům z celého politického spektra, že boj proti dezinformacím a hybridním hrozbám neohrozí svobodu slova? Věřím, že nová vláda se této důležité agendě bude věnovat mnohem více a lépe, než vláda minulá.
Já vám, pane poslanče, děkuji, i za dodržení času. A prosím, aby se slova ujal pan ministr vnitra.
V roce 2016 vznikl Audit národní bezpečnosti, kde se rozhodně a jasně hovoří o nebezpečí hybridních hrozeb a dezinformací. Stejně tak v roce 2021 vznikla Národní strategie čelení hybridnímu působení. V současné době chybí v dané oblasti koordinace, chybí dostatečné mechanismy a chybí i spolupráce mezi jednotlivými subjekty bezpečnostní politiky. K tomu právě bude zřízena pozice poradce pro národní bezpečnost. Zároveň brzy představím vládě materiál, jehož pracovní název je Analýza připravenosti České republiky čelit závažné dezinformační vlně. V tomto materiálu připravíme konkrétní doporučení a představíme i celou platformu a strukturu toho, jak chce nová vláda dezinformacím jako takovým čelit. Zároveň si ale uvědomujeme, že je to situace aktuální a pozice poradce pro národní bezpečnost nevznikne dříve než za rok. Nejzazší termín, který jsme si stanovili, je polovina příštího roku. Do té doby vznikla pracovní skupina při Ministerstvu vnitra, která obsahuje analytiky z více rezortů, ad hoc zveme ty, kterých se třeba nějaká konkrétní dezinformační kampaň týká. V té skupině jsou zastoupeni i profesionální komunikátoři, jsou tam lidé, kteří ovládají PR takovým způsobem, aby byli schopni vytvářet i krátkodobé či dlouhodobé kampaně, které by byly schopny ty největší dezinformace uvádět na pravou míru a účinně jim čelit a bojovat s nimi, nikoliv pouze popisovat, ale přicházet z té defenzivy do ofenzivy. A na to se ta skupina jako taková teď intenzivně připravuje. Je trochu škoda, že jsme zaspali, protože v té pandemické covidové vlně by se nám určitě účinná strategie boje s dezinformacemi hodila. Covid tady stále ještě je. Chtěl bych tady vyvrátit ještě jednu fámu, kterou jsem taky slyšel, že důsledkem nějakých rozpočtových škrtů nebudou vypláceny náhrady škody za Vrbětice. K otázce trvalého pobytu bohužel nemám tak dobrou zprávu, protože tady je to definováno zcela jasně. Nicméně vyplácení odškodnění za Vrbětice rozhodně zastaveno nebude a do 30. července je možné podávat všechny žádosti.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní tedy vystoupí paní poslankyně Monika Oborná, která interpeluje pana ministra Zdeňka Nekulu, a připraví se pan poslanec Radek Vondráček. Prosím.
Jedná se především o podmínky pro chov zvířat, vybavení a velikost prostor pro zvířata. V případě, že obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zabrání zvířete, pokud zvíře chová osoba, které byl pravomocným rozhodnutím uložen zákaz, má být zvíře umístěno do záchranných center CITES. Podle některých chovatelů však v těchto centrech nejsou volné kapacity, kam by bylo možné tato zvířata umístit, a o tato zvířata nejeví rovněž zájem ani zoologické zahrady. Vážený pane ministře, chci se tedy zeptat, co je pravda na těchto informacích, zda jsou v záchranných centrech dostatečné kapacity pro umístění vybraných druhů zvířat v případech, že dojde k jejich zabrání, a zda skutečně nehrozí jejich utracení, jak se někteří chovatelé obávají. Já jsem tedy vycházela v rámci této interpelace z toho, že je to problematika, kterou se zabývá právě zákon proti týrání zvířat, který je v gesci Ministerstva zemědělství.
Váš dotaz ohledně dostatečných kapacit záchranných center CITES musíte směřovat na paní ministryni životního prostředí.
Já vám děkuji, pane ministře. Táži se, zda paní poslankyně...? Nemá doplňující otázku, dobře.
Mám velice jednoduchou otázku na vás. Na straně 51 programového prohlášení vlády se píše: "Zasadíme se o zvýšení odměn nejustičních pracovníků v oblasti soudnictví a státního zastupitelství."
Nyní tedy paní poslankyně Jana Pastuchová, která interpeluje pana ministra Vlastimila Válka, a připraví se pan poslanec Jan Síla.
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, budu stručná. Začnu ale krátkou statistikou. Dle dnešního monitoringu celkové počty hospitalizovaných rostou, denní příjmy jsou celkově dohlašovány ve výši asi 250 v průměru, ale bohužel pozorujeme i zastavení poklesu počtu pacientů vyžadujících intenzivní péči.
Přišli jsme s konkrétními kroky na řešení drahé energie. Tolik obecná odpověď. Nevšiml jsem si, že by poslanci hnutí ANO chtěli po panu premiérovi odpovědi na otázky týkající se těchto kauz. Já jsem s ním neměl možnost důkladně mluvit, ale krátce jsem se ho zeptal. Chci také říct, že Karel Krejza prošel řadou voleb, byl opakovaně zvolen jak na komunální, tak celostátní úrovni. Je určitě známo všem, kteří podnikají, že prostě ne všechny podnikatelské záměry vyjdou.
Děkuji předsedovi vlády za odpověď a zeptám se paní poslankyně Bereniky Peštové, zda chce položit doplňující otázku? Vidím, že jde k řečnickému pultu. Paní poslankyně, máte slovo.
Vážený pane premiére, já vám děkuji za vyčerpávající odpověď, která samozřejmě vůbec nesměřovala k tomu tématu. Ze začátku jste mi vysvětlil, co všechno jste museli napravovat nebo musíte napravovat. Ale mě to zajímá, protože vy jste se pasoval do té role, kdy říkáte, že chcete, aby všechno bylo řádně prověřeno.
A to je právě ten rozdíl, paní poslankyně. Já jsem to udělal, pana poslance jsem se zeptal, jeho ujištění jsem dostal. Ale já si nejsem v tuto chvíli vědom toho, a ty signály nemám, že by se Karel Krejza dopustil něčeho, co by mělo zpochybňovat jeho další politické působení. Já to dělám a budu to tak dělat i nadále.
Paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Sdružování klubů - ano, pan premiér tady konstatoval, že Poslanecká sněmovna - kluby je jedna věc, vláda druhá. Ale pokud vím, tak i on, i většina dalších členů vlády jsou součástí těchto klubů, a mě by zajímalo v rámci nominace a v rámci průběhu volby do Správní a Dozorčí rady VZP, proč najednou ta změna. Takže dneska jedním hlasem zvítězila revokace původního usnesení volební komise a budeme nominovat jinak a podle nových pravidel. A hlavně se ptám, jak budou fungovat příští volby? Děkuji za odpověď.
Děkuji paní poslankyni Vladimíře Lesenské za přednesení ústní interpelace a v tuto chvíli požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď na tuto ústní interpelaci.
Odpovím vám stejně jako panu poslanci Nacherovi.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 6. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Pan poslanec Strýček ruší svoji dnešní omluvu. Ve 14.30 bychom se měli věnovat bodu 77, což jsou ústní interpelace. Připomínám, jak již bylo sděleno v úterý na základě výsledku jednání grémia, že dnes bude Poslanecká sněmovna v 18 hodin, to znamená po skončení ústních interpelací, pokračovat v projednávání bodů dle schváleného pořadu. Tak a teď je prostor pro vystoupení poslanců na změnu schváleného programu 6. schůze. Pan poslanec Marek Výborný s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Chci navrhnout jednu jedinou úpravu. Paní ministryně zde je přítomna, tak prosím o pevné zařazení jako prvního bodu dnešního dopoledního jednání.
A teď bylo dobré, že právě ze strany poslanců vládní koalice se ozýval smích. Asi je to pohrdání těmito předvolebními sliby. Takže já bych chtěl tady vyzvat - a pan ministr Ivan Bartoš, předseda Pirátů, za mnou sedí - aby prostě vysvětlil, proč v rozporu s kodexem Pirátů, který slíbili voličům, kumuluje tři funkce. Ale vy kumulujete. Prostě čím víc funkcí, tím lépe.
Vážený pane premiére, děkuji. To si myslím, že je cena poměrně férová.
Děkuji za doplňující otázku a požádám předsedu vlády Petra Fialu o odpověď.
Nicméně návrhy, s kterými přicházíte, jak jsem je pochopil v tom vašem prvním krátkém vystoupení, to by nic nevyřešilo. Samozřejmě budeme tlačit na pružnější reakci Evropské unie v této věci. Budoucnost české energetiky je určitě v jádru.
Než předám slovo dalšímu poslanci k interpelaci, dovolím si přečíst dvě omluvy. Pane poslanče, máte slovo.
Z vágně formulovaného vládního programového prohlášení nevybočuje také kapitola zdravotnictví. Z několika hesel, která se mohou vykládat různými způsoby, jsem nenašel zmínku o hlavních problémech našeho zdravotnictví, jako je katastrofální nedostatek zdravotníků nebo nedostupnost zdravotní péče v některých regionech, obzvláště v těch příhraničních. Před položením vlastní otázky vysvětlím, proč si to myslím. Pokud budete chtít definovat standard, pak musíte také definovat nadstandardní zdravotní služby. Moje otázka zní: Připravujete privatizaci zdravotních pojišťoven jako prvního kroku ke zřízení řízené péče a individuálních účtů u zdravotních pojišťoven, jak měli v plánu vaši předchůdci z ODS?
Nyní má slovo předseda vlády Petr Fiala.
Zdravotnictví je mimořádně důležité téma. Je to jedna z oblastí, které se budeme muset v následujících letech věnovat. Koronavirová krize ukázala na jedné straně neuvěřitelnou sílu, silné stránky českého zdravotnictví. Zároveň ale pandemie také ukázala určité rezervy nebo slabiny tohoto systému. Znovu se ukázalo, že bez dodatečných finančních injekcí si systém se zvládáním větších krizí neporadí, a musíme se i těmito otázkami zabývat. O tom tady mluvíme v České republice dlouho. To jsou věci, které určitě nejsou řešitelné ze dne na den. Víme o nich dlouho, měly je řešit už předcházející vlády. Budeme se tím samozřejmě intenzivně zabývat. K tomu toto: veškeré tyto změny samozřejmě, pane poslanče, budou činěny formou zákonů. Bude možnost se do debaty o konkrétní podobě zlepšení českého zdravotnictví přímo zapojit.
já bych se tady o tom nechtěl bavit, ale my jsme se vás na ten dotaz už ptali několikrát. Proto to tady říkáme. Je to přesně naopak. Vy tady trávíte v podstatě desítky až stovky hodin času. Ano, pak se týká samozřejmě ovšem všech občanů České republiky, protože je možnost manipulovat volby, v prvé řadě prezidentské. To je ostatně v tom zákonu přímo napsáno, že to chcete na prezidentské volby. Není tady žádný návrh, který by řešil větší bezpečnost občanů. Není tady žádný návrh, který by podpořil například pracující rodiny s dětmi. Respektive předložit - ani jeden tady projednat a prosadit. No, to není pravda. Takže to není pravda. Vy ty zákony prostě připravené nemáte, u vás ve vládní koalici je to chaos na chaos. Proč se nevěnuje poslaneckým povinnostem tady tento týden? Znovu říkám, on si neumí koupit letenku, aby tady byl na této schůzi? Já vím, že jste nová, ale bylo by dobré odlišovat, že já jsem předseda SPD. A neodvádějme pozornost.
Já jsem se chtěl zeptat, kdy bude dostupný v České republice, nebo zda už je. Terapie antivirotiky a imunomodulanciemi v nastupující variantě omikron pravděpodobně nebude odlišná od dosavadní terapie předchozího viru. Sotrovimab již byl schválen EMA.